Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík se hlásí.
Děkuji paní zpravodajce. Přeji pěkné odpoledne. Otevírám obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokud hledáme v tomto návrhu nějakou logiku, tak se dopouštíme toho, že hledáme logiku v celkově nelogickém ustanovení. Sedmi ze čtrnácti. Proč musí být zavřeno na svatého Václava, ale na svatého Cyrila a Metoděje může být otevřeno? Jak vidíte, tento zákon zakládá nejenom nerovnost mezi podnikateli, ale dokonce nerovnost mezi svatými. Pak bych to ještě chápal, že by to bylo někde postulováno, ale v tomhle případě to nechápu. Omezuje to podnikatele naprosto zbytečně. Otravuje to úplně všechny lidi, dělá to zmatek. Tak si přiznejme, že se to nepovedlo, zrušme to. To je náš motiv, to je náš přístup k tomuto návrhu. Budeme k němu přistupovat jedině z toho úhlu, že to chceme zrušit celé. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.
Pan předseda Kalousek říká, že on tráví svátky jinak. Ale já jsem se přihlásil ještě před těmito jeho slovy, abych se zastal předkladatelů z minulého volebního období, protože ty otázky, které jsou zde opakovaně vznášeny, proč 200 metrů a proč jen některé svátky, tady byly opakovaně vysvětlovány. A samozřejmě mohla by to být jiná výměra, ale pokud se chtělo dospět k nějakému kompromisu a nějaké úpravě, která měla dostatečnou podporu, tak byla zvolena právě tato inspirace. A stejně tak je to s tím výčtem státních svátků. Takže já třeba bych určitě byl raději, kdyby nebylo zavřeno ve všech státních svátcích, ale tehdy to byl jakýsi kompromis. Bylo to hledání takové úpravy, která našla většinovou podporu jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu.
Děkuji, pane předsedající. Poslanecká sněmovna rozhodla, že to bude pouze těch sedm svátků, co navrhl Senát.
Děkuji. V rozpravě s přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Stanjura.
Děkuji za slovo. A věřím, že na konci projednávání tohoto tisku bude zrušení zákona jako celku. Byl to opravdu pokus o nějaký politický kompromis.
Tento návrh nebyl přijat. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Já bych chtěl požádat pana předkladatele - nemusí, ale má přednostní právo -, aby nám vysvětlil kompetenci hospodářského výboru k návrhu zavádět povinnost lékařské prohlídky. To by mě docela zajímalo. Proč ne, ale nepřijde mi to úplně logické. Možná jsem nějaký důvod přehlédl a pan navrhovatel mi to vysvětlí.
Rozsvítilo se mi několik faktických poznámek, ale já už jsem ukončil rozpravu, takže v tuto chvíli jen přednostní práva.
Děkuji.
Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádné další výbory k projednání tohoto návrhu. Ano, děkuji. Pan předseda bude určitě rád. Nikoho nevidím. Budeme tedy nejprve hlasovat o přikázání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru k projednání. Kdo je proti? Kdo je proti? Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako dalšímu výboru. A já končím prvé čtení tohoto návrhu a končím tento bod.
Budeme pokračovat a podle schváleného pořadu schůze máme před sebou Já ještě, pane poslanče, než vám dám slovo, požádám sněmovnu o klid.
Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké dobré odpoledne při zahájení další schůze Poslanecké sněmovny a dovoluji si před vás předstoupit s návrhem zákona, který jste podepsali i řada z vás, zejména těch, kteří mají cokoliv společného nebo alespoň nějakou povědomost o zemědělství jako jednom z nejdůležitějších odvětví nejen národního hospodářství, ale i součástí a složek životního prostředí, kultury a všech ostatních oblastí lidského života. Poslední úprava, která byla k dispozici, je úprava, která končí podle dosavadního znění koncem letošního roku. Skupina předkladatelů tedy dospěla k názoru, že tím, že by skončila podpora zelené nafty, tedy podpora prostřednictvím zelené nafty, vystavila by zemědělce nejen produkující rostlinné produkty nebo komodity, ale i živočišnou výrobu, lesáky a další do konkurenčně velmi znevýhodněného postavení, což si při dlouhodobě problematickém stavu zemědělství nemůžeme nadále dovolit.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Dostáváme se k návrhům pana předsedy Chvojky. Kdo je proti? Nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu. Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Kdo je proti? Poslední je návrh pana poslance Kolaříka. Kdo je proti? Konstatuji, že program schůze byl schválen, a přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů. Otevírám tento bod a prosím navrhovatele tohoto bodu pana poslance Lukáše Černohorského, aby předložený návrh uvedl.
Vyšetřovací komise k OKD vznikla, aby prošetřila veškeré aspekty privatizace této společnosti a její cesty k insolvenci. Cíl komise je náročný jak z hlediska časového období, které má vyšetřovat, tak i z hlediska rozsahu materiálu, který musí prostudovat. Materiály zahrnují tisíce stran spisu, které komise a její pracovníci studují. Vyšetřovací komise spolupracuje s mnoha orgány veřejné správy, se státním zastupitelstvím i soudy. Časově náročné není pouze zkoumání písemných materiálů, ale také výslechy svědků. Prozatím bylo vyslechnuto 22 svědků a zhruba podobný počet nám ještě zbývá vyslechnout. Jak asi více, tak vyšetřovací komise pracovala i během parlamentních prázdnin a i přes intenzivní činnost i zapojení veškerých zdrojů včetně zdrojů Kanceláře Poslanecké sněmovny nebylo možné dosáhnout cíle v tak krátké době, která byla původním usnesením stanovena. Domnívám se, že komise i přes relativně krátkou dobu své činnosti dospěla k některým závažným zjištěním, která dosud nebyla známa. K naplnění cílů stanovených Poslaneckou sněmovnou v usnesení číslo 58 však potřebuje vyslechnout svědky, které nebylo možné ještě vyslechnout, a zpracovat zbývající materiály.
Já jsem tady čerstvý, tak si vzpomenu na jeden příklad - s protikuřákem. Když to v Rakousku zase upustili, tak už to Rakousko jako příklad nebylo. Ty dvě minuty. U nás je dvakrát víc lidí ve vlastním než třeba v Německu. Tak teď všem řekneme: všichni to prodejte a bydlete v nájemním. všude to vychází z nějaké jiné historické zkušenosti. Pojďme být trochu suverénní, pojďme se bavit, jak to bude fungovat u nás.
Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Munzar. Po něm pan poslanec Skopeček.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych také vystoupil k tomuto návrhu, kterého jsem také vlastně spolupředkladatelem, protože jsem tento návrh podepsal. Na pana kolegu Miholu prostřednictvím pana předsedajícího. Já mám také rád státní svátky. Ale rozhodně je nepovažuji za důvod, abych někomu něco zakazoval a přikazoval. Já jsem tento návrh podepsal, protože si myslím, že nemáme zakazovat právě obchodníkům, kdy prodávat, kde prodávat, a zákazníkům, kdy a kde nakupovat. To by mělo být jejich svobodné rozhodnutí, do kterého stát nemá co mluvit. Ale mně to spíše připadá, že se zavedl ve jménu sociálního inženýrství a neutuchající touhy mluvit lidem do jejich životů. Jiné zákazy a příkazy už tam bohužel jsou. Velké obchody nad 200 metrů čtverečních mají smůlu. Celkový zákaz prodeje ukazuje tedy na jasnou nerovnost. Ten, kdo má 190 metrů čtverečních, může prodávat. Ač se mi výjimky nelíbí, tak tuto výjimku podpořím, protože každý prvek, který zmírní tento nesmyslný zákaz prodeje, je v pořádku a je dobře. A myslím si také, že bychom celkově měli zrušit omezení pracovní doby. Mimochodem byla to ODS, která v lednu na začátku tohoto roku s tímto návrhem přišla. Děkuji za pozornost.
Nyní vystoupí pan poslanec Skopeček.
Dobrý podvečer. Děkuji za slovo. To omezení svobody je na několika stranách té směnné transakce. Zvlášť v dnešní době, kdy je ta situace na trhu práce opravdu napjatá a kdy zaměstnavatelé těžko shánějí jakoukoliv práci a zaměstnanec má velmi svobodu v tom vybrat si svého zaměstnavatele, tak je úplně absurdní argument, že nutíme maminky od dětí pracovat v noci v obchodech. Jenom pro ilustraci. Takže tuto možnost zaměstnancům vydělávat více bere regulace prodejní doby také. Je to pro něj nejlépe možný strávený čas. Může jít do toho obchodu, ale i nemusí. Na tom ta regulace vůbec nemá žádný vliv. Souhlasím s tím, že ten velkoobchod je jenom jeden aspekt obchodní sítě. Já budu velmi rád, když se nám povede prostřednictvím pozměňujících návrhů prosadit to, aby se ta regulace zamezila a zrušila úplně. Nicméně i malý kousek k větší svobodě podnikání a k větší svobodě lidí a méně paternalismu a méně vodění lidí za ručičku státu, i to je drobný pozitivní posun a já ho podpořím.
Děkuji. V obecné rozpravě posledním přihlášeným je pan poslanec Bláha, který nyní vystoupí.
Dobrý den, dámy a pánové. Já do tohoto hodím trošku vidle ještě z druhé strany. Jsem podnikatel, který podniká třicet let právě v tom obchodě. Jsem podnikatel, který zaváděl svátky. To znamená, že práci ve svátek a v neděli, protože dřív nebylo normální, že se ve svátek pracovalo, ani v neděli. A ty argumenty, které tady teď zazněly, že si můžeme svobodně vybrat, tak to opravdu tak není. Nemohl jsem je zavřít z důvodu toho, že prostě pokud jsem v obchodním řetězci, tak na to nemám právo. Nemám na to nárok, protože si to nedomluvím s tím, který mi pronajímá ty prostory. Není možno si vybrat. A věřte tomu, že pro ně musí napéct ten pekař a pro ně musí napéct ten cukrář. A všechno to připravit. A ta prodavačka o další tři hodiny před otevírací dobou, aby to všechno vybalila.
A zde hovoříme o bezpečnosti v takové oblasti, jako jsou ochrany jaderných elektráren.
S přednostním právem pan předseda Bartoš.
Dobrý den dámy a pánové. Já bych chtěl jenom reagovat na to, co tady zaznělo od pana poslance Ondráčka. Já odmítám dávat dohromady tu věc, že to je zaseklé na těch výborech a že se řeší nějaké otázky bezpečnosti. Není to jenom ČEZ. Jsou to samozřejmě další firmy, které mají problém s transparentním financováním. Jsou to České dráhy a další. Byla to vládní priorita.
Mám zde dvě přednostní práva.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl doplnit řeč pana předsedy Bartoše ještě o jeden aspekt, totiž že my jsme předložili pozměňovací návrh, který řeší otázky bezpečnosti tak, aby se dokonce zpřísnila vůči současné úpravě bezpečnost a všechny ty aspekty, které s ní souvisí. Snaha o to vyřadit zákon o registru smluv a zveřejňování smluv ČEZu z programu dnešní schůze nevypovídá samozřejmě nic o tom, že by pan Ondráček najednou získal velký zájem o Ústavu České republiky, o ústavnost předkládaných zákonů. To si myslím, že po tom, co KSČM tady předkládala, asi nejde úplně očekávat, ale vypovídá o tom, že nechcete věcně hlasovat o tom návrhu před volbami, že se bojíte toho, že když budete hlasovat proti návrhu o registru smluv, že vám to vaši občané vyčtou, protože když jde o nějaké programové věci, tak se zaklínáte transparencí, a když jde o konkrétní hlasování na plénu Poslanecké sněmovny, tak hlasujete proti transparenci.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Musím se ohradit, pane předsedo Bartoši proti vašemu vyjádření prostřednictvím pana předsedajícího, protože jste tady napadl KDU-ČSL. To od vás není fér.
Diskuse je nějakým způsobem uzavřena.
Děkuji za slovo.
Já se jenom zeptám - a konkrétní návrh nějakého vyřazení, zařazení?
Šest měsíců je doba dlouhá až až, aby to tady už dávno bylo. V Poslanecké sněmovně v minulém volebním období jsme podle mého názoru přijali jeden z klíčových nástrojů, jak zamezit obchodu s chudobou.
Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě k tomuto bodu. Předpokládám, že není zájem o závěrečná slova. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou otevírám.
Já bych se chtěl tedy přihlásit k návrhu toho usnesení, které jsem tady v obecné rozpravě přednesl.
Ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Budeme hlasovat o usnesení, tak jak je přednesl navrhovatel pan poslanec Lukáš Černohorský. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Jak už zaznělo, upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Poprosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.
V okamžiku, kdy došlo k poslední novele tohoto zákona o dani z přidané hodnoty, bylo řečeno, že u plnění, která jsou delší než 12 měsíců, je to vždy ke konci roku. Ale to samé bezplatná právní pomoc a některé další úkony. Proč se to dostalo do zákona o DPH, je celkem jasné. Aby nedocházelo k podvodům. A tím pádem z toho, kolik bude vyplaceno, bude zaplaceno na závěr, daň z přidané hodnoty, až v okamžiku, kdy bude zaplaceno. Proto se domnívám, že by bylo férové, abychom tuto změnu provedli. Opravdu nemá žádný ani nebezpečný, ani potenciálně nebezpečný vliv na státní rozpočet. Naopak by vedla k tomu, že nebudou jednotlivé fyzické nebo právnické osoby úvěrovat veřejné finance. A jak vidíte, i vláda k tomu vyslovila souhlasné stanovisko. Děkuji za pozornost.
Vážení kolegové, můžu potvrdit slova pana navrhovatele. Nově by se nepoužívalo i v případě, že by se jednalo o službu poskytovanou na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud tuto službu platí stát. Děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní ministryně financí Alena Schillerová, které tímto dávám slovo.
Budu velmi stručná. Jenom snad na dopřesnění s tím, že samozřejmě jsem si vědoma, že odůvodnění není součástí zákona, jenom dvě drobné nepřesnosti, které se v tom odůvodnění nacházejí.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Protože jak on k tomu přijde, že podniká, a vedle něj podniká ve stejném oboru někdo jiný, kdo si dovolí mít delší otevírací dobu? Bude to určitě ku prospěchu této země i jejího ekonomického růstu. To já potkávám také.
Prosím Poslaneckou sněmovnu o klid, abychom slyšeli navzájem argumenty a názory, které zde zaznívají. Pokračují faktické poznámky.
Dneska většina lidí, kteří pracují v sobotu, v neděli, ale hlavně ve svátek, tak to jsou lidi, kteří nejsou přiznáni, že pracují. A my s tím bohužel neumíme nic udělat. Většina podnikatelů, která si dneska dovolí mít otevřeno ve svátek, protože jinak je to neekonomické. Co se týče zavřených obchodů na malých vesnicích, tak to je úplně z jiného prostého důvodu. Jestliže jedu za prací do města a vrátím se večer v pět, tak do obchodu už na vesnici nepůjdu. A pokud se vrátím večer v pět, tak jsem tak hotový, že už nepůjdu ani do té hospody. Takže to je jenom náznak toho, jak to je, ale to byste o tom něco museli vědět. Já se na vás nezlobím. Já se vám to snažím jenom vysvětlit, že ta situace je úplně trošku jiná.
Bude následovat faktická poznámka pana předsedy Kalouska, po něm vystoupí s faktickými poznámkami pan předseda Stanjura, pan poslanec Nacher, pan poslanec Skopeček. Máte slovo, pane předsedo.
Já se tedy budu snažit akceptovat jeho logiku, ale pak buďme důslední. A to je většinou den, kdy musí pracovat od rána do večera a nemůže si vybrat. On si nemůže vybrat!